To přece nemyslíte vážně! To není ta správná cesta. A Národní rozpočtová rada je přece váš poradní orgán. Co to má znamenat? Vláda tedy na jedné straně předstírá úspory, které ani nekonkretizuje, legislativně nenavrhuje a fakticky neprovádí, a na druhé straně rozjíždí nové dotační programy, na které si ještě skrytě mimo zákon o rozpočtu půjčuje v zahraničí. Skoro na to není co dodat! Lidi, plaťte a my to tady zkasírujeme a zaplatíme deficity, aspoň částečně deficity státního rozpočtu. Kde na to budete brát, na ty sociální dávky? Když si vládním balíčkem listuji a když sleduji pseudoekonomickou politiku, stále se ji vrací na mysl jeden výrok Ronalda Reagana a ten zní, cituji: "Pohled této vlády na ekonomiku lze shrnout do několika krátkých vět. Pokud se něco hýbe, zdaníme to. Pokud se to hýbe dál, budeme to regulovat. A pokud už se to nehýbe, budeme to dotovat." Konec citátu. A ještě vznikne to, co jsem si myslel, že už snad nikdy nebude. Ale to je přece ekonomická abeceda, a přesto se vláda rozhodla ždímat vyššími daněmi z lidí další výpalné, které doslova rozhází na podporu neproduktivních činností politických neziskových organizací, na podporu cizích států a nejvíce na dotační spekulativní byznys propojený se zelenou politikou Evropské unie, která nás ekonomicky pohřbívá zaživa. Takže zvyšujete daň z příjmů právnických osob, která bude nejvyšší z okolních zemí. Asi to nebude zrovna opatření motivující firmy, aby přicházely zrovna do České republiky, tady podnikaly a danily. To bude pro mnoho z nich, hlavně pro ty menší a venkovské, pověstný poslední hřebík do rakve jejich podnikání. Zejména když jim jako bonus zvyšujete i další daně klíčové pro jejich podnikání, jako je DPH na vybrané komodity a služby, spotřební daň či daň z nemovitostí. Za další, opětovně zavádíte nemocenské pojištění pro zaměstnance, což je formou i obsahem klasická daň, nová daň a další zdanění práce. Dvoučlennou domácnost s průměrným příjmem to bude stát šest tisíc korun ročně. Tak jenom, aby lidé věděli, na co se mají ve vašem podání připravit. A přitom nehodláte začít současně proplácet nemocenskou jakožto stát místo zaměstnavatelů, i když takto získáváte nové miliardové dodatečné rozpočtové příjmy. Zvyšujete daň z nemovitostí a asi z vrozené skromnosti mlčíte o tom, že se zároveň tato daň má do budoucna každoročně zvyšovat o aktuální růst míry inflace. Porostou každý rok, protože tato vláda k nim zavádí i inflační doložku. Takže důchodci nemohou mít inflaci v podobě valorizace důchodů kompenzovánu, ale vy si jí k dani z nemovitostí přirazíte. Ve výsledku tedy platí, že dnes projednávaná část tzv. konsolidačního balíčku nebude mít na veřejné finance zdaleka tak pozitivní efekt, jaký je dnes prezentován, ale naopak ten efekt bude opačný a negativní, a jeho případné schválení povede k dalšímu snížení životní úrovně českých občanů a ještě více podsekne a srazí růst české ekonomiky, tedy spíše prohloubí její pokles.
On tady říká - potřebujeme konsolidovat veřejné finance? Ano, potřebujeme. A za co nás tedy kritizujete?- No, za to, že nezačínáte u sebe. Proč jste si přivedli 1. ledna na ministerstva 40 politických náměstků! Je to vůbec normální? Proč máte nespočet poradců, vládních zmocněnců! Proč tady máte 5 předsedů klubů! Proč máte 5 vicepremiérů! Já chápu, že se musí konsolidovat veřejné finance, ale já, pane ministře, kritizuji to, a tady samozřejmě pan Benda se může třeba smát tomu, že jeden politický náměstek je ročně 3 miliony korun. A že to je vlastně strašně málo v tom rozpočtu. Ale, prosím vás, malé peníze dělají velké peníze. A jestliže po někom něco chci, opravdu musím začít u sebe. Když jsem byla hejtmankou Karlovarského kraje a chtěla jsem, aby lidé šetřili, musela jsem také šetřit. Když jsem chtěla, aby lidi chodili včas do práce, musela jsem také chodit včas do práce. Ten princip je velmi jednoduchý, ale vy bohužel jdete úplně opačným.
Děkuji. Jako další vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se Patrik Nacher, Jana Hanzlíková a potom další.
Děkuji za slovo. Tak já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli, pane premiére, víte, co to je horizont. Horizont je myšlená čára, tak jak vy se k ní přibližujete, tak ona se od vás vzdaluje.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou Patrik Nacher, paní poslankyně Hanzlíková, Karel Havlíček a další.
Protiinflační to také není, protože tím, že zvyšujete daně, které se promítnou do vyšších cen zboží, tak zase tu inflaci nastartujete. A pokud jde o tu konzistentnost, tak ještě že já si všechno ukládám a mám archiv. Tady jde i o ty valorizace, o ty penze. Ne před válkou na Ukrajině, ne před volbami. Je nějak ohrožena valorizace penzí v rámci plánovaného šetření? Zvažujete zvýšit věk, kdy se bude odcházet do důchodu? - Jinými slovy, vy jste spoustu věcí kolem daní i kolem penzí říkal v listopadu, v prosinci, v lednu, a ty věci teď už neplatí. Takže já se ptám na ten konzistentní postoj vlády... ...a vás, pane premiére. A jak můžeme věřit, že to, co říkáte teď - já dopovím tu větu, jak můžeme věřit, že to, co vy říkáte teď, bude...
Já děkuji za slovo. Já bych se chtěla vyjádřit k oblasti sociální a chtěla bych připomenout, že základním cílem sociální politiky každého státu je mít sice k dispozici sociální síť pro jednotlivce, kteří se dostanou do neřešitelných sociálních situací. Ale stále se musí dělat takové kroky, aby se nezvětšovala skupina lidí zcela závislých na sociálních dávkách. Ptám se, jestli máte relevantní analýzy sociálních dopadů a víte, jak negativně to dopadne na zranitelné skupiny lidí.
Tak děkuji za potvrzení, pane premiére, definitivně tedy jste odsouhlasil katastrofální stav, já to překládám, že to je stav řecký, a jenom to dávám do kontrastu toho, co zde říkal včera pan ministr financí, že nechce ani řecký stav, ani nic. Na konci roku 2021, když jsme my předávali vládu, byli jsme na průměru inflace v rámci Evropské unie. Hrubý domácí produkt - jedině Česká republika a jedině Španělsko se nedostaly na předcovidovou úroveň. Pokles reálných mezd za vaší vlády - největší ze všech zemí v OECD. Nominálně přepočteno - zadlužujete dvakrát rychleji. Takže já tvrdím, že to není katastrofální stav, vy tvrdíte, že to je katastrofální stav, dobře, možná je to jenom nějaká terminologie, ale potom tvrdím, že pokud je to katastrofální stav, tak je to díky vašemu hospodaření.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Roman Kubíček, poté pan poslanec Josef Bernard a další.
Děkuji za slovo. Nicméně jenom taková malá poznámka. To je moje otázka.
Prosím.
Celý ten balíček je prorůstový, pane kolego. Ten trojúhelník je zpomalený růst, vysoká inflace a nebývalý deficit. Vy jste ekonom, jestli se nepletu, a to, co může udělat vláda, je střídmé fiskální chování vlády. A to přece teď nastává.
Podle predikcí OECD na tento rok je to zmiňované tempo hospodářského růstu v České republice vysoce podprůměrné. Místo navyšování daní chce hnutí ANO navázat na úspěšně zavedený boj proti daňovým únikům. Ale za nás by prostě ta konsolidace státního rozpočtu neměla brzdit ekonomiku, neměla by brzdit hospodářský růst, a to je bohužel to, k čemu i tento tisk a tyto změny, které zde dneska představujete, k čemu povedou, tedy ke snižování hospodářského růstu. Budou to důchodci, budou to živnostníci, podnikatelé, firmy, pocítí to rodiny s dětmi, ale také již zmínění mladí lidé. Já jsem nedávno na Twitteru sdílet jeden graf, ze kterého je pro mnohé možná relativně překvapivé, že máme jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělané populace ze všech zemí Evropské unie, a samozřejmě přitom víme, že investice do lidského kapitálu, tedy do vzdělání, je jednou z nejrentabilnějších investic vůbec. A my dnes s vědomím tohoto nevidíme, že by vláda motivovala mladé lidi, aby studovali. Přitom samozřejmě to množství pozitivních externalit ze vzdělané populace je velké. Vzdělaná populace je ve své podstatě schopna jak kritického myšlení, tato populace dokáže pracovat s dezinformacemi a také samozřejmě má zpravidla vyšší mzdu, vytváří větší přidanou hodnotu, a to logicky vytváří vyšší dodatečné příjmy i pro státní rozpočet. Troufnu si tvrdit, že zásadním tématem pro studenty je zrušení slevy na studenta, tedy té slevy, která má studentům alespoň částečně finančně ulevit při jejich práci. A navíc si musíme uvědomit, že vysoké školy jsou zpravidla ve větších městech, ve kterých je život finančně náročnější, a to tady nemluvím samozřejmě o tom, že studenti potřebují peníze občas i na něco jiného, třeba na kulturu, sport, kde také zavádíte tímto konsolidačním balíčkem vyšší sazbu daně.
Mohu vám ukázat i některé na internetech dostupné statistiky, které vycházejí z různých údajů, a vlastně v zásadě se shodují v tom nárůstu. Čili toto jsou čísla a toto jsou fakta a do roku 2022 ta čísla máme a víme to docela přesvědčivě. Tomu se nějak nebráníme.
Já prosím nechci vinit majitele restaurací, obchodníků, nechci vůbec na ně poukazovat, protože já poukazuji na vás. Vy jste umožnili to, že se toto děje a že to má - rok je to vypnuto, pane premiére, s dovolením, nebo rok je to zrušeno. Omlouvám se za nepřesný výraz. To znamená, to má samozřejmě nějaký doběh. Ta čísla je také potřeba posoudit, jakých segmentů se to týká. Jim se to nelíbí, protože samozřejmě to má dominový efekt. Dokonce, pane ministře, my jsme tam měli výjezdní zasedání a část našeho týmu spala v hotelu Thermal. A šli se podívat, ne hrát, ale podívat do kasina, které v tom hotelu je.
Nyní pan poslanec Lubomír Brož, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová? Prosím, ujměte se slova.
Takže se vrátíme. Ano, takže to je současný vládní trend nebo co? Včera si byla moje kamarádka zaběhat. Je to normální? Vy tady mluvíte o subjektivních pocitech. Běžte mezi lidi. A když říkáte lidem, choďte tam se svými penězi, kde prostě vy chcete, tak my jako lidi chceme chodit všude a platit buď hotově, nebo kartou. Mít na výběr. To je ta svoboda přece!
A jenom zrekapituluji pořadí: paní poslankyně Peštová, pan poslanec Brabec, Mašek, Novák.
Doufám, že mi pan ministr neodchází, protože na něj chci právě reagovat. V každém případě my jsme národ takový, že čekáme na to, až něco nabyde účinnosti. A pokud to není jistota, tak se podle toho nechováme, protože platí ten zákon, který je. To znamená, že národ už dostal jasný signál, pane premiére, jasný signál, už můžete klidně dělat co chcete. Takže tím to všechno začalo.
Prosím, ujměte se slova.
Já si myslím, že i z té reakce pana premiéra bylo znát, že on tu informaci taky má. To je trend. Zjevně republikový trend. Kupovali jsme si, respektive nechali jsme si dovážet ty věci domů, do krámu se moc nechodilo. To, co mám doma, nebo vajíčka za špek. Potom asi nám to ty banky nebudou poplatky zatěžovat, ale to je spíš problém, jak máme zhýčkané banky a jak vlastně jsme, nebo nejsme schopni je přitlačit, na rozdíl třeba od našich západních sousedů, k tomu, aby ty poplatky byly nižší za ty transakce.
Nyní je v pořadí pan poslanec Jiří Mašek a poté pan poslanec Marek Novák. Prosím, vaše dvě minuty. Nyní pan poslanec Marek Novák a zatím poslední faktická bude připravena od pana poslance Roberta Králíčka.
Já se domnívám, že v této zemi jsou tisíce studentů, kteří se po dobu svého studia musí spoléhat pouze čistě na sebe, a to z různých důvodů - máme lidi z neúplných rodin, ne každý se narodil se zlatou lžičkou v ústech. Dneska prostě není vůbec jednoduché třeba dojíždět do měst, kde jsou vysokoškolské univerzity, protože ne každý bydlí v Praze, v Brně, v Plzni, kde třeba ty fakulty jsou a potom je to samozřejmě pro ty rodiče i pro ty studenty daleko jednodušší, ale když tam prostě musíte dojíždět, tak vás to dneska stojí obrovské peníze. My se to rozhodně nedomníváme a myslím si, že tato vyjádření byla velice nepatřičná vůči těmto takto pracujícím studentům. To je prostě opravdu alarmující. Pokud to takto bude pokračovat, tak se to projeví ve snížení zájmu mladých lidí studovat. Tady v tomto případě, prosím vás, vy s vaničkou vylijete i dítě. Co můžou dělat ti studenti v letních měsících? Takže opět tady jdeme proti tomu, co je potřeba. Další věc, která dopadne na mladé lidi. Nevidíme, že by vláda motivovala mladé, aby studovali. Stát má množství pozitivních externalit ze vzdělané populace. Jak jsem řekl, ceny vysokoškolských kolejí začínají být neúnosné. Studenty v posledním zhruba roce a půl zasáhlo několik zatěžujících situací. První vlna zdražování kolejného již proběhla, a to na začátku akademického roku. Některé vysoké školy ale zdražují i průběžně během semestru. Studenti se zdražováním zásadně nesouhlasí. Tady je potom otázka, kdy mladí lidé často volí například Pirátskou stranu. Mnoho studentů v České republice se poslední léta potýká s nárůstem duševních potíží. Zvýšení daně z nemovitosti na zhruba dvojnásobek se dotkne drtivé většiny českých domácností, protože struktura vlastnického bydlení v České republice je zcela odlišná od zahraničí.
Pan poslanec Kukla, následuje pan poslanec Nacher - s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, pane premiére, já jsem vás tady v minulosti několikrát interpeloval a pečlivě jsem poslouchal váš projev. Kdyby to byla všechno pravda, co jste řekl, bylo by to úžasné. Ale vy jste ve volební kampani voličům, které jste získali, sliboval, že nebudete zvyšovat daně. Slibovali jste to i během sestavení vlády i před několika měsíci. Jsem velice rád, že jste dnes konečně přiznal, že se daně budou zvyšovat. Říkal jste, že začínáte sami u sebe. Ale jak již moje kolegyně zmínila, navýšili jste počet ministrů, navýšili jste počet politických náměstků, nezmrazili jste platy poslanců. No, knihy jsou v nulové sazbě, takže ať počítám, jak počítám, tak tam pořád jsou tři sazby. Neřekl jste, že zvyšujete dálniční známky. Neřekl jste, že jste slíbili valorizaci důchodcům v předvolebních kampaních a slibech a že dnes jste jim ji ponížili. Jediné, co jste asi slibovali a udělali, bylo zrušení EET, které má teď asi za následek právě to zvyšování daní.
Prosím, máte slovo.
Já nemám v těch dvou minutách čas tady všechno vysvětlovat, já přednostní právo nemám, tak to vezmu v rychlosti. Vy jste mluvil o horizontu několika volebních období, ale zároveň jste to byli vy, když jste byli v opozici, když jste při příležitosti, kdy se rozhodovalo o něčem, co jde za jedno volební období, říkali, že musí dojít ke generální dohodě mezi koalicí a opozicí. Vy jste řekl, víme, co chceme, a přesně víme, co plánujeme. Natolik to nedělám, tak jako jste to dělali vy, protože vnímám tu změnovou situaci vlivem války na Ukrajině. To je to, co vy jste nikdy nepřekročili svůj stín a kritizovali jste předchozí vládu v době covidu za každou cenu. Já to nedělám. Ne, já srovnávám vaše dnešní vystoupení s tím, co jste říkal v prosinci v televizi Nova nebo v lednu v některých rozhovorech. Nebudeme zvyšovat žádné daně. Opakovaně. A můj dotaz je, co se od té doby změnilo k dnešku? Populistické rozvolňování peněz - jsem si napsal - například v době covidu.
Pak jsem položil dvě řečnické otázky a hned jsem si na ně odpověděl. To je důvod, proč musíme konsolidovat veřejné finance. Ty projekty, které mají působnost na několik volebních období, budou zejména v oblasti investic. Mluvil o tom pan premiér. Takže to se fakt takhle vyjednávat nedá. Pro pana poslance, nevím, který to byl, část 17 je o platu ústavních činitelů, část 17 zákona. Když jste to nenašli, tak jste to nehledali. Složena daňová kvóta a celkové daňové zatížení - to je prostě pravda. Za kritiky například odborů. Ve výši 30 miliard pro letošní rok. Ptal jsem se včera: Jste pro zvýšení spotřebních daní z tabáku, z alkoholu, hazardu? Tak za co nás kritizujete?
Nyní vystoupí paní poslankyně Oulehlová, následuje pan poslanec Lang. Prosím, vaše dvě minuty.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére. Pane premiére, vy jste před chvílí při svém projevu řekl, neustále přemýšlíme, jaký stát chceme, jak má vypadat. Pane premiére, mě jste tímto signálem vyděsil.
Pan poslanec Lang s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Feranec.
Tak já také k panu premiérovi. Vy jste po nás chtěli, abychom racionálně vystupovali. A já říkám takové to otřepané: Je to marné, je to marné, je to marné. Pan premiér tady vyslal několik signálů. Pane premiére, sledujete trošku sociální sítě? Díváte se, kam se vlastně řídíte, kam se řítí vaše strana, která je vlastně v tom pěti slepenci? Víte, co říkají politologové? Že v každé jiné vládě by pan ministr financí už půl roku v té vládě nebyl. Vy to neposloucháte?
Pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou, následuje pan místopředseda Havlíček.
Děkuji, paní předsedkyně. Všichni bojují proti dotačnímu byznysu.
Za mě ten důvod je zřejmý. A tuto cenu, a tím pádem celý ukazatel HDP z definice navyšuje právě rapidní inflace.